Tam není omezená účinnost toho pozměňovacího návrhu na dva roky. Ten návrh prostě bude platit natrvalo, pokud bude přijat. Takže já nevím, co si pan premiér domluvil s panem prezidentem na Hradě. Nicméně ty avizované dva roky, které zůstaly i v odůvodnění, se vůbec nepromítly do znění toho návrhu. Takže to opatření rozhodně není protikrizové a dočasné, je to opatření trvalé. A toto trvalé opatření samozřejmě má trvalý dopad do státního rozpočtu, tím pádem je potřeba ho počítat do zákona o rozpočtové odpovědnosti. A tady tedy pan poslanec Babiš přišel s velmi furiantským řešením, kdy, protože jeho rozpočet a jeho návrh se dostávají do kolize se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, tak to neřeší tak, že by buď hledali jiné příjmy, nebo hledali úspory v rozpočtu, snažili se to řešit. Řeší to tak, že prostě vypne zákon o rozpočtové odpovědnosti, ať to řeší generace příští. To podle nás skutečně není správný přístup. Prostě tohle je zcela nepřijatelné. Ještě novelizovat to...
Kdyby to byli američtí vojáci na základně v Německu, lékaři, kteří sem budou převeleni na pomoc, potom tento článek je perfektní a přesně tak odpovídá tomu, v jaké pozici by tady byli. Jestliže ale vyjedou tito vojáci národní gardy, tak budou v České republice, když tento zákon přijmeme tak, jak je, v rovině turistů. Na to chci upozornit. Maximálně záchranářů, stejně jako my jako Česká republika vysíláme oddíl záchranářů spadající pod Hasičský záchranný sbor a další jednotky do zahraničí na pomoc v živelních katastrofách. Taky je nevysíláme jako vojenskou jednotku. To je jedna rovina této záležitosti. Tady se ústy představitelů politických stran hovořilo o tom, že by se tu nemělo politikařit. Že se jedná o zdraví občanů. Ano, plně souhlasím. Umožňuje kterémukoliv státu, členskému státu, OSN vyslat s naším souhlasem své vojáky dle našich potřeb, aby se mohli zúčastnit pomoci, pokud tuto pomoc budeme potřebovat. V tomto duchu si také dovolím navrhnout v podrobné rozpravě toto usnesení a přihlásit se jménem klubu KSČM k jeho znění.
Děkuji, ano, návrh je potom potřeba načíst v podrobné rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák. Tak prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. A já jsem rád, že nám tady jsou ochotni pomoci. Takže prosím vás, tahle diskuse mi připadá naprosto směšná!
Já jsem chtěla reagovat na pana kolegu poslance Luzara vaším prostřednictvím. Ne pouze z USA. Stejně tak je tady rezerva pro země z Evropské unie. Takže ta debata mi přijde, že se trošku točíme v kruhu. To znamená, jak té strany, která vysílá, tak pokud přijmeme my a ve čtvrtek Senát, tak bude splněno vše z Ústavy, co má dělat strana, která vojenské zdravotníky přijímá. Bude to zcela lege artis.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k rozpravě podrobné a jako první je přihlášen pan poslanec Luzar, poté vidím pana předsedu Fialu. Prosím.
Děkuji za slovo. Já v rámci objasnění toho návrhu si dovolím reagovat, v čem spatřuji ten problém. Ano, guvernér státu Texas aktivoval národní gardu na území státu Texas, ale stoprocentně, stoprocentně ji neaktivoval na působení v zahraničí, mimo hranice státu Texas. To může udělat pouze prezident Spojených států amerických. Jestliže nemáme souhlas prezidenta Spojených států amerických s působením národní gardy státu Texas na našem území, tak to není lege artis. Není to v pořádku. A ano, oni můžou dobrovolně odjet, samozřejmě, my je tady přivítáme, budeme velice rádi. Ale z pohledu práva Spojených států to takhle bude. Jinými slovy, já bych rád, aby to usnesení znělo takhle a přihlašuji se k němu jménem klubu KSČM.
A jako další je přihlášen pan předseda Fiala.
Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky za třetí, aby jasně smluvně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony;
Vy mluvíte o zrušení superhrubé mzdy šest let. Já bych rád připomněl, že superhrubá mzda byla zrušena. A vy, protože jste ten zákon zrušili ještě před účinností, tak jste tu superhrubou mzdu znovu zavedli. A od té doby, od roku 2014, kdy tvrdíte, že zrušíte superhrubou mzdu, tak to opakujete každý rok, ale nikdy jste nepředložili žádný vládní koncept. A oba dva jsou v rozporu s návrhem zákona o státním rozpočtu. Kdo si myslíte, vážená vládo, že vám tohle bude pískat? A v situaci, ve které jsme, my jako klub TOP 09 jsme přesvědčeni, že zásadní zásahy do daňové legislativy v objemu desítek miliard korun není možné realizovat salámovou metodou sazba po sazbě. To opravdu musí být systémový pohled, kdy se bude současně diskutovat daňová reforma, penzijní reforma a reforma veřejného zdravotního pojištění, s tím, že musíme hledat dlouhodobou udržitelnost obou dvou systémů těch povinných pojistných. A současně také musíme říct, co to znamená na té výdajové straně. Jsem přesvědčen, že jsme povinni ty systémové změny diskutovat najednou. Jsme připraveni podpořit parametrické úpravy, jako například zvýšení slevy na poplatníka, které zazněly ve druhém čtení, to samozřejmě ano. Ale prostě na systémovou změnu musíme počkat na odbornou a politicky odvážnou diskusi s vládou, která na to má. Ty návrhy jsou zcela nekompatibilní. Ty návrhy si nerozumějí, tak jako vláda nerozumí tomu, co vlastně chce v daňové a rozpočtové politice. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Paní poslankyně Ivana Nevludová dále vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Onderka. Dostane přednost.
Pan poslanec tady srovnával Německo a srovnával Českou republiku. Berte to zhruba. Tak dokonce zase méně. Takže je to ještě méně, než říkám. Co to znamená? Že my po tomto zvýšení dluhu budeme samozřejmě pokládáni za naprosto bonitní zemi. To jsou čísla zemí, které se dneska jednoznačně řídí politikou fiskální expanze, a navzdory těmto vysokým dluhům tak zvyšují dneska celkové zadlužení svých zemí. A ty peníze, které do toho vložili, tak zakrátko v daních získali zpátky. Je to v podstatě něco, co se dneska v literatuře, v článcích, všude respektuje. To vám tady v podstatě mohu garantovat. Kdybych tak řekl, i kdyby se vám podařilo, že něco neutratíte úplně stoprocentně efektivně, tak vlastně ty peníze, i když je máte uložené, tak jenom získáváte za toho minus ještě peníze. Takže ta situace je v tomhle velice příznivá. Dneska funguje finanční sektor. To znamená, ta situace je jiná, než byla před deseti lety. Po tomto zvýšení celkového dluhu bude Česká republika země bonitní, postupující v podstatě konzervativně, která bude patřit, tuším, mezi čtvrtou nejméně zadluženou zemi v Evropě.
Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Já moc nerozumím tomu, proč tady hájíte návrh pana premiéra Babiše, proti kterému váš předseda vaší poslanecké strany dává pozměňovací návrh, který je s ním v rozporu. Především se týkají různých variant slevy na poplatníka včetně možnosti navázat ji na průměrnou mzdu. To jsou tyto dva návrhy. Druhá poznámka. Druhá věc. Vy kritizujete, že ten náš návrh má také velké rozpočtové dopady, nicméně my ho dáváme jako pozměňovací návrh k návrhu pana premiéra a má je prostě o třetinu nižší s lepším dopadem na spotřebu domácnosti z našeho pohledu.
Prosím.
Já budu velmi, velmi, velmi stručný. Děkuji vám za pozornost.
Tak děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Navrhuje se zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Tento návrh zde již zazněl několikrát, proto jej nebudu dlouze komentovat. Toto navýšení by výrazně pomohlo ke snížení administrativní zátěže malým a drobným podnikatelům. Právě při překročení limitu se administrativní daňová zátěž skokově zvyšuje a je daleko náročnější, než byla před lety například kvůli kontrolnímu hlášení. Varianty pozměňovacích návrhů se liší v účinnosti - jedna je od poloviny roku 2021 a druhá od začátku roku 2022, aby měla vláda dostatek času na projednání na evropské úrovni.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Děkuji za slovo.
A bohužel dokonalého stavu asi nelze dosáhnout. Proto jsem rád, že to vedeme ve věcné rovině.
Může se jednat jak o jednotlivé zdravotníky, tak o skupiny či týmy vojenských zdravotníků. Náklady spojené s pobytem vojenských zdravotníků by hradily vysílající země ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. Žádné další dodatečné požadavky na státní rozpočet nebudou. Děkuji vám za podporu a pozornost.
A prosím o klid v sále.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, k obsahu předloženého materiálu nemám, co bych doplnila. Domnívám se, že je nám všem zřejmé, o co se jedná. Vzhledem k tomu, že jde o urgentní záležitost, tento materiál proto vznikl a je projednáván velice rychle. Ještě téhož dne nám byl doručen. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.
Děkuji. Vaši přihlášku eviduji. Než otevřu rozpravu, tak mi dorazil další seznam omluvenek, takže s nimi sněmovnu seznámím. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych vyzvednout v tuto chvíli význam spolupráce v oblasti obrany s našimi zahraničními partnery v rámci Aliance a chtěla bych poděkovat za veškeré nabídky pomoci, které v tuto chvíli naše země ze zahraničí dostává. Pro naše vojáky je to skvělá příležitost, i pomoc vojenských zdravotníků z těchto gard bude nepochybně přínosná nejenom jako pomoc při potlačování pandemie koronaviru, ale i jako další rozvoj spolupráce a schopnosti spolupráce. Toto mimo jiné zaznělo na výboru pro obranu. Jen na okraj zmíním, že výbor pro obranu se v rámci své loňské pracovní cesty do Spojených států setkal se zástupci velení obou těchto národních gard a byla to i pro nás velmi dobrá zkušenost. Měli bychom být spolehlivými spojenci, a toho nedocílíme, pokud nebudeme do naší obrany investovat tolik, kolik je potřeba. Proto v tuto chvíli chci zopakovat, že je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom škrtali finanční prostředky na armádu v nadcházejících letech, a tím oddalovali znovu potřebné modernizační projekty. Ano, musíme armádu modernizovat i proto, abychom byli dobrými partnery ostatním a vysílali signál, že to myslíme vážně.
Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, já vám děkuji za trpělivost. Jestli už je dostatečný klid, můžeme pokračovat.
Děkuji. Návrh pana poslance Luzara je protinávrhem, takže bych navrhovala, abychom nejprve hlasovali ten protinávrh pana poslance Luzara, který víceméně je stejný jako návrh výboru pro obranu, ale rozšiřuje to usnesení o členské státy OSN. Toto je protinávrh poslance Luzara.
Pan poslanec Luzar to asi upřesní.
Ten návrh je škrabopisně, tak se omlouvám.
Dobře, děkuji, to by byl tento návrh. Další bychom hlasovali který návrh?
Další bychom hlasovali návrh výboru pro obranu, který jsem vám četla v obecné rozpravě, a i jsem se na něj odkázala v rozpravě podrobné.
Ano, děkuji. A dále bychom hlasovali jak?
Dále bychom hlasovali doplňkový návrh výboru pro obranu, který se vztahuje k tomu poděkování příslušníkům Armády České republiky, a následně bychom per partes hlasovali ten návrh doplňkového usnesení, který navrhuje pan předseda SPD Fiala. Pokud pan Fiala chce per partes. Já jsem myslela per partes doplňkové usnesení samostatně moje a pana Fialy.
Dobře. Požaduje někdo hlasování, návrh SPD po bodech? Dobře, tak po bodech.
Nejprve, pane místopředsedo, návrh, který předkládá poslanec Luzar, pak návrh výboru pro obranu.
Já vám děkuji. Já vám děkuji a prosím tedy paní zpravodajku, by nám postupně představovala jednotlivé návrhy.
Děkuji.
Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím tedy další návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. A nyní se přesuneme k těm doprovodným usnesením. Ano, děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já prosím další návrhy.
Děkuji.
Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Ještě než dám slovo ministru obrany, který za vládu České republiky odůvodní tento návrh přijetí dodatkového protokolu, požádám sněmovnu o klid! Máte slovo.
Opět děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tento materiál souvisí s návrhem na vyslání našich vojáků do Mali a též do Nigeru a Čadu v rámci sil Takuba, který byl Senátem schválen 12. srpna letošního roku. Předpokladem vyslání našich vojáků do jakékoliv zahraniční mise je zajištění jejich náležitého právního postavení v zemi, kde budou působit. V případě mnohonárodnostních sil Takuba bylo právní postavení zajištěno Francií, která je vedoucím státem těchto sil.
Ještě chvilku, pane ministře. Prosím, pokračujte.
Na území Mali zajistila Francie, tak jak jsem říkal, právní postavení našich vojáků sil Takuba, že v březnu tohoto roku uzavřela s Mali dodatkový protokol k dohodě mezi vládami Francie a Mali z roku 2013 o právním postavení francouzských vojáků v Mali. Od států vysílajících své vojáky do Mali v rámci sil Takuba je požadováno, aby dodatkový protokol přijaly svým jednostranným prohlášením.
Paní poslankyně nemá tak silný hlas jako ministr obrany. Máte slovo. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan kolega Leo Luzar se hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na to chci upozornit. Jinými slovy, my tady naše vojáky dáváme do francouzských dispozic, pod francouzskou armádu k plnění francouzských zájmů, a ne zájmů OSN.
Pan ministr obrany se hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji, jistě se to bude široce diskutovat na výboru. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Budeme se tedy v tom případě zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh zohledňuje zejména škodlivost jednotlivých druhů her. Navržené sazby jsou nastaveny tak, aby neměly likvidační dopady na provozovatele hazardních her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálního trhu.